Dostávaly stovky milionů euro. Takže ten výsledek je vlastně nula. Ten výsledek je ještě horší než nula. Chápu, že se tomu vyhýbá. Já jsem chtěl tady postavit nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě, možná na světě, takže víte, Pražáci, kdy je termín teď na Žluťáku? Koncem listopadu! To jen tak by the way, ale k tomu se ještě dostanu. Takže k tomu předsednictví. No, pokud ten fanatik Timmermans vás pochválil, tak to je peklo. To je konec! Evropa se nepoučila a můžete stokrát lhát o tom, že my jsme něco podepsali. Nic jsme nepodepsali. My jsme s Morawieckým vyjednali rámcově, že nemáme žádné závazky a že máme druhé největší peníze z Modernizačního fondu, to je všechno. I když samozřejmě stále někteří o tom mluví, co my... Tak to je! To jsme blokovali, protože samozřejmě Dánsko, které je na moři a točí ty vrtule, má 70 % obnovitelných zdrojů, a my nemáme. Vy když chcete tady postavit nějaké vrtule, nějaké jsou, ale už to nikdo nedovolí - logicky. Takže to znamenalo, že některé země mají za úkol snižovat emise rychleji, protože mají lepší výchozí podmínky, neexistuje například těžký průmysl, ale jiné země včetně České republiky mají být osvobozeny od tohoto radikálního zeleného přechodu. A tam hrál roli i kůrovec, kdy nechal tady naše lesy sežrat pan Jurečka. Sliboval, že v září 2017 dá peníze, nedal nic. Protože bychom obětovali náš průmysl a pracovní místa na oltáři zbrklé zelené politiky, a zkrátka, elektráren se jen tak nezbavíme. Takže to byl obecný princip, na kterém jsem se s ostatními lídry dohodl. Navíc jsem dostal do textu závěrů, že státy včetně České republiky mohou i nadále využívat jadernou energii. To jsme celou noc, ještě tam byla premiérka Rakouska, bojovali za to slovo jádro. Také postavené na hlavu! Při českém předsednictví se ale řešilo, jak těchto cílů dosáhnout konkrétně, tedy jakým způsobem snižovat emise, v jakých oblastech a kdo by měl nejvíce. A tady vláda úplně zaspala - hůř, místo toho, aby vyjednali dobré podmínky pro naši zemi a občany a využili k tomu předsednictví, kdy máme největší vliv v Bruselu, a adaptovali tak Green Deal dnešní energetické krizi - vždyť se všechno změnilo! A ještě vláda se chlubí. A realita? Ano, je konec, to odsouhlasili od roku 2035 a s tím spojené emisní omezení. Já nevím, proč neměla Hubáčková mandát, nebo že se nedomluvila anglicky? To víme, ale snad celé to předsednictví dělal Zajíček. Windfall tax, to se také - pan ministr financí tady není - to se také nepovedlo, protože banky samozřejmě vykážou zisk. Taková pitomost neuvěřitelná! A z čeho byla ta inflace? Emisní povolenky? Pan premiér mě kritizoval před volbami, že jsem neschopný. No, já jsem tam psal dopisy, dělal jsem maximum pro to - on to taky neprosadil a je to velký problém. Já jsem to chtěl zastropovat na 30 eur v září 2021, ale zkrátka některé členské země to nechtějí. Je pravda, že silná koruna to může zlevnit, to je pravda, ale nemáte na to vliv. Lipská burza? A proč pan Stanjura nenavrhne snížení inflace, těch 8 miliard, proč to navrhuje jenom u důchodců? A pojďme si teď říct, jaký je ten lék. Takže co říká Český statistický úřad? Tam je jiný mechanismus ohledně bydlení, je tam nějaký vliv. Takže to říká Český statistický úřad. Takže je to samozřejmě o té inflaci v energiích a my jsme to řešili, já už jsem o tom mluvil v listopadu a v prosinci 2021, a tato vláda to nechce řešit. Přitom je to jednoduché. Takže neuvěřitelné. Objem elektřiny vyrobené v Česku v tomto období rostl. Kladné saldo vývozu elektřiny z Česka do okolních zemí dosáhlo v letošním lednu až září bezmála 9,5 miliard kilowatt. Takže teď poslouchejte. Vzhledem ke skokovému růstu ceny elektřiny se totiž z vývozu stává skvělý byznys. Tak si uvědomme, co to je ta elektřina, když všude se svítí, všude, tady, lidi, doma, domácnosti, průmysl, obchody, restaurace, všude - elektřina je největší problém. Vysvětlím vám, proč. Ani korunu by to nestálo, protože by to zaplatil ČEZ. Je to otázka vyjednávání. Takže z vývozu se stává skvělý byznys. Neuvěřitelné. Takže my vyrábíme levně, vyvezeme to na Slovensko a Slováci mají levnější elektřinu než my.
Já bych chtěl reagovat na několik předřečníků, zejména na pana ministra Jurečku, a úplně v úvodu chci doplnit své kolegy předřečníky, že se opravdu také cítím poškozený na svých právech, a souvisí to i s tím, co chci říct. Pan ministr Jurečka tady vystoupil a říká nám: Dohodněte se - jeden říká, že chce obstruovat, jeden říká, že chce diskutovat. Tady někteří předřečníci mluvili, že pan kolega Králíček poučuje.
Ano, já jsem už opakovaně žádala poslance, aby dodržovali všechna ustanovení jednacího řádu, nepokřikovali na sebe a ztišili se.
On chce něco nového, ale nového řekněte vy něco.
Prosím, vaše dvě minuty.
Vážení členové vlády, kolegové, kolegyně, k panu poslanci Babkovi, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Já bych byl rád, aby se mi omluvil, protože mě napadl, že tady lžu. Já jsem nikdy neřekl, že hnutí ANO navrhovalo v rámci legislativní nouze, tedy bodu, v kterém teď jsme, zkrácení lhůty. Druhá věc je - pan poslanec Nacher se mýlí, protože předseda poslaneckého klubu může dávat procedurální návrhy, takže není to pravda, že nemůžete. Další věc: pokud v zákoně - já tedy nejsem právník, jsem pouhý veterinář, jak tady padlo - ale pokud něco v zákoně není, tak to znamená, že to není upraveno, a pokud něco v zákoně není zakázáno, tak je dovoleno, aspoň v tomhle já žiju.
Pardon.
A pokud to někdo považuje za protiústavní, tak ať to dá k Ústavnímu soudu.
Jenom krátce navážu na svého kolegu Pavla Bělobrádka k tomu projednávání EET, kdy tehdejší vládní koalice v podání hnutí ANO vzala slovo dnešnímu předsedovi vlády panu Petru Fialovi. Zákon o EET platil a platí, nebo respektive platil do letošního roku, a Ústavní soud všechno potvrdil.
Další přihlášený je pan poslanec Pražák a následuje pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, paní ministryně, pane premiére, ministři, kolegyně, kolegové. Já jsem se předtím chtěl zeptat: kdo jiný než předsedkyně Sněmovny by nám měla říct - protože v covidové době řekla, že pro ní právní stát není jen slovo - jak to vlastně vidí.
Prosím vás, jestli chcete srovnávat paralelu EET, to byla přece úplně jiná situace. To přece je něco úplně, úplně jiného. Ale on prostě neposlouchá nebo poslouchá špatně. Ano, paní kolegyně Ožanová něco takového řekla, ale byl to citát toho, co řekl pan současný předseda vlády, pan Petr Fiala, tenkrát právě při projednávání EET.
Laboratoře, to všechno měli kámoši té hlavní strany, koalice, ODS, a nic jsme tam neměli, takže jsme vám všechno nechali. Kdo věděl, co s tím bude? Takže covid také nic. Nevím, proč pan premiér nezavelel a neudělal to. Takhle - my jsme to udělali za vás. Vy se vymlouváte na válku, covid byl horší. Takže k tomu programovému prohlášení vlády. Takže jste rezignovali na daňovou brzdu. Zrušili jste slib motivačně nastavit podmínky daňových slev. Důchodci mají smůlu, hodili jste nemocné, sociálně znevýhodněné a důchodce přes palubu. Sociálně citlivá opatření plánujete již jen ve školství. Vždyť jste normálně lhali , brutálně jste lhali. To je zajímavé, že nejsou peníze, ale s inflací vám to teče, stovky miliard. Rezignovali jste na revizi regulace cen, tak důležité v dnešní době. Za půl roku zase přijdete, že zase je něco, nějaká změna, zase se něco stalo. Výsměch všem, co pracují ve školství na neučitelských profesích. Všichni nepedagogičtí pracovníci, prosím pozor, slib udržet vaše platy na úrovni 130 % už neplatí, teď se týká jen učitelů, takže 40 000 lidí, ten slib, co jste dali, už není, takže možná za rok to změníte i učitelům. Samozřejmě ta úřednická místa - musíme si říct, kdo je úředník, kdo není úředník.
Je to vůbec zásada, kterým směrem se povede parlamentní debata. Děkuji, hlásím se znovu.
Probrali jsme tady lex lečo, že jo, například, a další věci. Před nějakým časem jsem vysílal signály k panu premiérovi na Úřad vlády, který je nepřijal. Já jsem ve dvě hodiny si šel lehnout na ty čtyři hodiny, přežil jsem noc. My tady bojujeme za oprávněný zájem seniorů, určité skupiny lidí, kteří se nemůžou sami bránit. My jsme tady na to připraveni, vy nám do toho házíte vidle. Jestliže to vydržíte vy, my to vydržíme taky. Já to vydržím prostě, i kdybych tady měl zmrznout!
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Samé vedení Sněmovny pravděpodobně neočekávalo a nepředpokládalo, že je toto bod, když vlastně na rozdíl od jiných věcí znemožňovalo řádné přihlášení se v dřívější době. To jenom na okraj. Potom tady uváděl kolega Helebrant tweet pana poslance Lochmana, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Víte, na Twitteru je z vás hodně aktivních. Zkuste to říkat tady. Nicméně takovéto urážky a stavění generací proti sobě... Až budete opravdu jednat úsporně ve všech oblastech, potom říkejte, že my údajně stavíme důchodce proti mladým rodinám.
Prosím, máte slovo.
Já vám, kolegové, odpovím. Ta debata z vaší strany je úplně zbytečná. Vůbec nic s námi nebude probírat. Toto je další důkaz. Nechtěli s námi diskutovat tyto důchody, nebudou s námi diskutovat důchodovou reformu. Prostě přijdou sem, jeden den budeme v bodě, druhý den nebudeme, protože oni si to budou ohýbat, jak chtějí. Pane ministře, buďte alespoň tak slušný a nekřičte na mě. Jestli nemáte elementární slušné chování, tak prosím vás, nekřičte na mě, vystupte. Pan Rakušan tady křičí taky do mikrofonu, vaši poslanci tu křičí do mikrofonu.
Já si ho také vážím, byl to dobrý veterinář. Ale vždyť tady máte spousty právníků. Proč se k tomu nevyjádří nějaký právník? No, já jsem tam nic nevyčetl.
Dokonce jsem právě zmiňoval, že pan ministr se ani nevejde do té řady. Teď už je tady několikerý případ, kde to je na hraně, a pan ministr tady není. A spravedlnost?
A další, kdo je přihlášen, je pan vicepremiér Jurečka.
Omlouvám se, že jsem měl hlas vyšší, než je běžná úroveň, a tím pádem ohrozil v rámci BOZP tady váš pobyt v tomto sále. To je ten princip, který jsme tady jasně popsali, a ten důvod, proč to děláme a proč je potřeba ten krok udělat do 22. března.
Já nejsem odborník na penze, ale já tomu opravdu nedokážu uvěřit, protože přece tady několik večerů řešíme, že jsme připraveni jednat o změně valorizačního rámce, že jsme jako Poslanecká sněmovna a zákonodárci připraveni měnit zákony této země - a my, opozice, dokonce podáváme pomocnou ruku, protože ty důchody jsou problém, který nás dožene, a je to Sněmovna, která mění právní řád České republiky. Celý problém je v tom, že vy to chcete dělat ve zkráceném řízení, chcete to udělat během pár dnů, a to je ten - jak to říct slušně, nenapadá mě momentálně... Chceme vidět tu náhradu škody a chceme vědět, kde vznikla ta intenzita, že to je na úrovni válečného stavu nebo ohrožení státu. S důchodci máme válečný stav, nebo s kým?
Tak bych chtěl poprosit, zdali byste mohli respektovat to, že na některé věci se vám snažíme odpovídat i my, obyčejní řadoví poslanci. Co je tou hrozící - a já podtrhnu - hrozící hospodářskou škodou, která může vzniknout státu? Strana 11 důvodové zprávy k zákonu. Zase - můžeme s tím souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit, přesně vyčíslené cifry. Proč to tady zdůrazňuji? Děkuji mnohokrát.
Já ho samozřejmě od té doby mám pořád v lavici, takže si v něm občas listuji, když se tady něco takového řeší.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Nacházíme se v rozpravě, kde je několik přihlášených s faktickými poznámkami. Jako první s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka, jestli je přítomen. Takže nemá nyní zájem vystoupit. Taktéž nevidím, že by byl přítomen. Prosím, vaše dvě minuty.
Nevím, jestli se do těch dvou minut vejdu, ale když tak se přihlásím ještě potom. Omezení řečnické doby je jen dalším dílcem ve skládance neústavních kroků. A z čeho toto stanovisko vyplývá?
Následuje pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Válková. Děkuji. Máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ten dotaz tady padl několikrát na pana předsedu Výborného, na pana poslance Bendu a další. Je to, myslím, pro nás docela zásadní informace, ale odpověď jsme se nedozvěděli, a jak vidím z nepříliš velké pozornosti kolegů, tak se ji ani možná nedozvíme. Takže jsme v bodě, nebo nejsme v bodě? Mě napadá, kde jsme, ale nechce se mi to tady úplně říct. Přiznáváme to bez mučení, přišel jste na to.
Děkuji za dodržení času. Doporučuji tak činit, je to tam vždycky napsáno. Prosím o ztišení.
Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Takže to je podle mého názoru opravdu nesmyslný argument.
Prosím o dodržování času.
Situace je nepřehledná a neustále se vyvíjí. Já vám fakt nerozumím. Vy jste měli šanci to nějakým způsobem zhojit. Tak byste nás u toho přerušení přehlasovali! A vy se v tom babráte. Opravdu u nás se říká: může se šlápnout do exkrementu, ale už to nerozšlapávejte. A vy jste to zase udělali! A až vyřešíme ústavně konformní výklad, až se vypořádáme s ostatními ustanoveními jednacího řádu jako celku, tak se můžeme pouštět do nejisté arény nějakého logického výkladu. A to asi myslel zákonodárce.
On sem nastoupil a začal nás tady poučovat, nebo on vlastně nepoučoval nás, on poučoval své opoziční poslance, proč my - jeho slovy - s vašimi opozičními poslanci nemluvíme. Takže vy jste tady, pane poslanče Králíčku, prostřednictvím paní předsedající, vlastně dokázal, že vás tady nepotřebujete. Vy jste odpovídal svým kolegům, konkrétně panu kolegovi Nacherovi, prostřednictvím předsedající, a panu kolegovi Vondráčkovi. Ono se něco změnilo?
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vždyť člověk může obstruovat a může obstruovat věcně. Pak jsem samozřejmě zjistila, že jste mě zkrátili na mých právech jenom díky tomu, že pan poslanec Okamura, který má přednostní právo, si tady mluvil sedm hodin. A proč já, která jsem řádně přihlášená v rozpravě, mám být zkrácena na svých právech? Jednací řád je zákon. Jednou jsme v bodě, jednou v bodě nejsme, jednou jste PirStan a jednou jste SPOLU, pak jste zase každý sám, takže si zase ohneme jednací řád a zase si uděláme kluby! Já jsem byla zkrácena a já chci svoje práva! Já nechci mluvit dvakrát pět minut. Omlouvám, zvedala jsem hlas, protože se zvedala atmosféra tady ve Sněmovně. Dejte mi můj hlas.
Pan poslanec Novák a následuje pan poslanec Brož.